Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu, abychom dnes do projednání tohoto bodu jednali a hlasovali i po 19. hodině. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Farský.
A jsou momenty, v kterých ke střetu zájmů jednoznačně dochází a ty tento zákon neřeší. Sice říká o tom, že se musí zdržet hlasování, že nesmí při tom hlasování upřednostnit osobní zájmy před zájmy celku a společnosti, které zastupuje, ale úplně k tomu chybí sankce. Další věcí, kterou z mého pohledu neřeší, je podnikání členů vlády. Jinak máme doklady, že do posledního července letošního roku firmy z impéria Agrofertu vyhrály zakázek za 40 miliard. Jinak lhal ve své knížce, jinak uváděl všechny čtenáře v omyl. Může to být jedno z řešení. A já tady avizuji, že pan poslanec Plíšek má připravený pozměňovací návrh, který právě podnikání členů vlády se státem bude upravovat. Sepíšeme, jaký majetek máme při vstupu do funkce. Ale zmíním další příklad z repertoáru největšího střetaře pana Babiše - Čapí hnízdo. Pak kdo viděl film Matrix AB, tak viděl, jak se pan Babiš pochlubil tím, že to je všechno jeho a že je to také jeho, jak vymyslel, způsob, jak získat dotace, které pro jeho firmy nebyly určeny. Aktuálně to tento zákon nepředpokládá a neumožňuje. Proto bych chtěl navrhnout, aby se prodloužilo projednávání ve výborech, stejně jako u předchozích tisků, na těch avizovaných sto dnů.
Děkuji panu poslanci Farskému. Eviduji jeho návrh na prodloužení lhůty k projednání ve výborech na sto dní.
Víme, že určuje místo, kam by kancléř podával ono čestné prohlášení.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy.
Myslím, že karty jsou rozdány úplně jasně. Rozhodne se hlasováním. Chtěl bych vás poprosit, abyste hlasovali. Je na vás, jak budete hlasovat. Chtěl bych vás ale poprosit, abyste hlasovali velmi uvážlivě. Takže i ty peníze, o které by se navýšily rozpočty krajů, ve skutečnosti směřují k obcím. No a pokud neschválíte nic, tak nedostane nikdo nic. Děkuji vám za pozornost.
Budeme pokračovat. A nyní mají před sebou vystoupení pan zpravodaj Volný, paní zpravodajka Kovářová, s přednostním právem pan poslanec Kalousek, pan poslanec Stanjura. Zpravodajové mají také přednostní právo, a to oba páni předsedové vědí, takže je to jasné. Pan poslanec Volný jako zpravodaj rozpočtového výboru.
Proto jsem to nepochopil.
Pokračujte.
Dobře. Proto já doporučuji tento pozměňovací návrh podpořit.
Hezký dobrý podvečer.
Podařilo se nám po dvou hodinách obdržet zápis z pracovní skupiny k tématu rozpočtového určení daní. Po dalších asi čtyřech nebo šesti hodinách, nevím přesně, máme k dispozici analýzu. Příkladem byly Černošice. Jenom pro pana ministra musím uvést, že -
Já se omlouvám, paní poslankyně.
Ano, dořeknu. A zkrátka a dobře obce mají své úspory, aby mohly investovat. A více už neřeknu, protože bych opravdu musela zneužít své zpravodajské role.
Děkuji paní zpravodajce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Výslovně byl upozorněn on i paní poslankyně Kovářová, že jsou tady proto, aby tlumočili usnesení svého výboru.
Prosím o klid v jednacím sále.
Pan poslanec Volný jako zpravodaj rozpočtového výboru nemá a neměl jiný mandát než říct, že rozpočtový výbor podpořil a podporuje sněmovní verzi. Pan poslanec Volný jako správný aňák opět zneužil svého postavení. Žádné jiné usnesení rozpočtový výbor nepřijal. Opravdu si myslím, že to není legrace. Já si vzpomínám, že se mi občas něco takového stalo, ale nebudu to rozvádět. Vůlí Poslanecké sněmovny se mi to stalo. Tady si troufnu říct, že vím, o čem mluvím. Jsem autorem dvou návrhů, které přinesly systémovou změnu do RUD.
Poprosím pány kolegy, aby nerušili pana předsedu v jeho projevu.
Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo Marně vyhlížím pana ministra Chovance. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Cílem návrhu je zjednodušení procesů při správě základních registrů a s nimi propojených agendových informačních systémů. Hlavními principy navrhované právní úpravy jsou zohlednění praktických zkušeností získaných během tříletého provozování soustavy základních registrů, umožnění státním orgánům v zákonech stanovených případech využívat přímý přístup do agendových informačních systémů bez povinnosti využívat tento přístup prostřednictvím informačního systému základních registrů a umožnění využívání údajů ze základních registrů i jiným subjektům než orgánům veřejné moci, pokud tak stanoví jiný právní předpis. Soustava základních registrů je v provozu již více než tři roky. Ministerstvo vnitra během této doby shromáždilo řadu poznatků a zkušeností odůvodňujících potřebu novelizace některých ustanovení zákona o základních registrech. Navrhuje se tedy zpřesnit některá stávající ustanovení a odstranit výkladové nejasnosti zákona, čímž by mělo dojít ke snížení administrativní zátěže subjektů a zkvalitnění datového obsahu základních registrů. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Téhož dne byl návrh rozeslán poslancům. Organizační výbor navrhl jako garanční výbor výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Projednávání tisku číslo 655 bylo zařazeno na pořad 36. schůze. Myslím, že zastoupil pana ministra Chovance velmi dobře, a tak bych jen chtěla vyjádřit svoji podporu návrhu organizačního výboru, aby garančním výborem byl určen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji paní zpravodajce.
Děkuji za slovo. Já jsem čekal, že tady bude spíš pan ministr vnitra, ale nezbývá to, než se zeptat vás. Vy o tom asi moc vědět nebudete, to myslím teď jako s nadsázkou. Zde by bylo možná dobré ten orgán veřejné moci lépe specifikovat, protože já si neumím představit, co to je, ten orgán veřejné moci. Jedná se o problém třeba bank nebo například mobilních operátorů.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní karta číslo 3 byla vydána panu poslanci Kádnerovi. Připomínám, že na dnešní jednání máme pevně zařazené body. Případně bychom se zabývali dalšími body z bloku prvních čtení - zákony. S náhradní kartou číslo 6 dnes hlasuje pan poslanec Vondráček. Nyní zde eviduji přihlášku k návrhu na změnu schváleného pořadu, a to pana poslance Klána. Já ho tímto prosím k mikrofonu, a dříve než vám dám slovo, poprosím sněmovnu o klid.
Děkuji za slovo. Hezký den, kolegyně, kolegové.
Já se omlouvám. Já jsem teď neslyšela.
Takže ještě jednou. Na dnes ve 12.45 pevně zařadit bod 180, což je volební bod - Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.
Ještě někdo se hlásí k programu? Není tomu tak. Hlasování končím. Tudíž bychom měli odhlasovat přítomnost pana senátora Radko Martínka. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 282, do kterého přihlášeno 135 přítomných, pro 132, proti nikdo. Dobré ráno. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Děkuji.
Děkuji za slovo. V průběhu času z důvodu přijímání různých legislativních změn však tento parametr přestal plnit svou funkci, což mohu dokumentovat na následujících údajích.
Eviduji jeho návrh na prodloužení lhůty na projednání - na sto dnů? U obou tisků? Děkuji za upřesnění. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Prosím, pane ministře.
Děkuji, pane předsedající. Jménem předkladatele s prodloužením lhůty na sto dnů souhlasím.
Zahajuji hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je proti? Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je, pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro přikázání tomuto výboru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Kdo je proti? Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování 324, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 66, návrh nebyl přijat. Není tomu tak. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Přikázali jsme tento návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj k projednání. Zahajuji hlasování o tomto návrhu na prodloužení lhůty k projednání na sto dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování 327, přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.
Uvedeného cíle má být dosaženo změnami a doplněními zákonné úpravy v několika oblastech. Tou první je elektronizace majetkových přiznání a zavedení jednotného registru oznámení podle zákona o střetu zájmů, který povede Ministerstvo spravedlnosti. Tím by mělo dojít k odstranění nežádoucí roztříštěnosti současné právní úpravy a její neefektivity. Další podstatnou změnou je zavedení povinnosti podávat přiznání již ke dni vzniku funkce.
A za druhé, protože nám čas od času více či méně příslušelo kontrolovat hospodaření obcí, tak jsme mohli sledovat, jak se obce vypořádávají s tím těžkým úkolem spravovat veřejné věci a jak postupně se jejich financování zlepšovalo ať už z hlediska správnosti jejich účtování, ale také i z hlediska jejich směřování k úspornosti, k šetření, ke smysluplnému vynakládání prostředků. Mě mrzí, že tímto argumentem mimo jiné tedy také zdůvodnil to, že obcím není valná velká vůle do jejich daňových výnosů peníze přidávat. To programové období začalo v roce 2014 a za několik dnů budeme vlastně končit druhý rok toho programového období. A musíme si přiznat, že zatím žádné peníze naše republika nečerpá. Opět budou krizové scénáře, opět budeme řešit to, abychom ty peníze neztratili, abychom o ně nepřišli. Tady v určité jejich části budou obce hrát významnou roli. Máme tam dva typy, nebo vlastně tři typy. Obce si to možná budou půjčovat, což pak samozřejmě budou snad schopny vrátit, ale je zde určitá povinnost kofinancování. A tady si myslím, že bychom si měli uvědomit, že obce budou více peněz potřebovat, abychom evropské peníze, na které máme nárok, které vlastně pocházejí z našich příspěvků, které naše republika posílá do Bruselu, tak aby naše obce z těchto peněz mohly čerpat a smysluplné projekty realizovat. My jim prostě nedáváme tu šanci. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já už nebudu dlouhý, děkuji, pane předsedající, za slovo. Protože kdyby ji měl, tak ji sem zkrátka někdo z Ministerstva financí je schopen přivézt. Proto dávám návrh tohoto doprovodného usnesení, aby Ministerstvo financí v případě, bude-li přijata verze rozpočtového určení daní navržená Senátem, abychom věděli my všichni a měli tím pádem i aspoň zpětně informaci o tom, o čem jsme, nebo o čem jste, protože já nejsem připraven podpořit senátní návrh zákona, o čem jste hlasovali a co jste vlastně ve svém důsledku podpořili.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Podívejte se. Pevně zařazené body, žádné překvapení. Je tady chaos, nebo tady není chaos? Je tady chaos. Pokud je to legálně, tak je to v pořádku. Je to dostatečné, abychom zjistili, kdo a proč hledal v těch základních registrech? To přece není triviální. Ale tato úroveň debaty v prvním čtení nemá žádný smysl. Jak máme vést vážnou debatu? Já myslím, že se shodneme, že ne. Protože co je cennějšího než informace v dnešní době? A neslyšíme o tom, že budou digitální stopy v těch nových databázích, abychom věděli, kdo kdy se přihlásil, jaké údaje nejen měnil, ale případně jaké údaje z toho čerpal. Tak já ten procedurální návrh nakonec dám. Považujme to, že to bylo zatím, že o tom přemýšlím nahlas za mikrofonem, že tento návrh podám.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dobré odpoledne kolegyně a kolegové. Bezesporu.
Děkuji.
Tak dva už vystoupili, z toho oba dva, kteří jsme k tomu vystoupili, jsme říkali, že nebudeme trápit ministra kultury.
Omlouvám se, byla žádost o odhlášení, takže prohlašuji hlasování číslo 312 za zmatečné a všechny vás odhlašuji. Kdo je proti? Děkuji vám.
Jenom na ty slušné klademe čím dál tím větší a větší nároky. Ale fakt nevím, jestli je nejrozumnější chtít po každém veřejném funkcionářů při nástupu do funkce, aby dával soupis svého majetku. Jestli tím znovu... Dobře. Ještě u nás bych to možná pochopil. A nebo jiní z nás. Teď to nechci hrotit tady kolem jedné osoby. Ale jestli opravdu toto chceme u každého zastupitele, u každého uvolněného starosty? Proč mám být ve stejném registru, jako zastupitel z Horní Dolní. Opravdu nevím, proč zastupitel Horní Dolní. Opravdu nevím, proč tam mu bohatě nestačí, aby to bylo na jeho obecním úřadě, a proč tady bude zase nějaké uskupení, které speciálními elektronickými mechanismy bude každého prohledávat a zkoumat, jestli náhodou neudělal něco špatně. Jestli si myslíme, že se něco zlepší v přestupkové praxi, tak tedy tvrdím, že se nezlepší. Jenom všechny ty slušné obtěžuji, naháním na ně zloděje a naháním na ně závistníky.
Děkuji panu poslanci Bendovi.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vládo. Já nechci vaším prostřednictvím kolegovi Bendovi dávat úvod do právní teorie sunshine laws. A možné by bylo dobré se s tím seznámit z anglosaského práva, protože to není sankční. Druhá věc.